Děkuji za slovo, pane předsedající. Já sdílím úctu pana kolegy Farského k těm, kteří nelitovali času, energie ani odvahy a projevili svůj občanský postoj. Na druhou stranu se nedomnívám, že jim bude dáno za pravdu, protože my, kdo jsme na těch demonstracích byli, tak víme, že byly především namířeny proti estébákovi v čele české vlády. A možná že dnešek přinese rezignaci pana kolegy Ondráčka, ale nedomnívám se, že by mohl přinést rezignaci pana předsedy vlády Babiše. Já jsem chtěl reagovat na pana předsedu Faltýnka, který tady hovořil o tom, že někdo má pravděpodobně krátkou politickou paměť. Ten je schopen večer zapomenout na to, co říkal ráno. A je schopen v neděli zapomenout na to, co před několika dny sliboval komunistům rukoudáním, že toho Ondráčka zvolíte. To prostě tak je a je to pravda. Co však pokládám za vrchol hnusu, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, bylo tady vaše obecné tvrzení, že jste v kuloárech slyšel několik poslanců z řad ODS - jste myslím říkal - kteří říkali: "My to tam teda tomu Ondráčkovi hodíme." Promiňte, to je odporné, pokud nejmenujete! Nevím, zda jste čerpal z nich nebo ze zkušeností svého šéfa, ale chci vás opravdu požádat, abyste vystoupil a ta jména řekl. Protože jinak to byla naprosto sprostá pomluva, proti které se ohrazuji a která by neměla být jedno jakémukoli poslanci v této Sněmovně.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já budu stručný, ale rozdělím své vystoupení do dvou částí. Takže když tady někdo veřejně vyhlašuje, že prostě někdo, kdo má jiný politický názor, prostě to nesmí dělat, tak postupuje v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Tak si to řekněme na rovinu! To, co oni mají jako pravdu, tak to je demokratické, ostatní nemají to právo na svoje vyjádření. A to je podle mého soudu nedemokratické. Ale s tím já nic nenadělám, protože ti lidé jsou tací. Takže mi dovolte, abych navrhl rozšíření programu schůze Poslanecké sněmovny o další bod, který by se jmenoval zločiny privatizace a korupce ODS v České republice. Děkuji vám.
Byla nějaká předběžná dohoda, že už nebudou další přednostní práva? Upozorňuji, že potom jsou ještě další přihlášky k programu a budeme hlasovat program.
Dobře, nemusíme to nazývat dohodou.
Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík od 14 do 15 hodin ze zdravotních důvodů. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Diskuse, která se při zahájení dnešního jednacího dne, ale i před ním odvíjí, je diskusí, která k parlamentní demokracii samozřejmě možná patří, ale ubírá se cestou, která není úplně standardní.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynul čas vyhrazený na přestávku na poradu klubu KSČM. Budeme pokračovat. Já jsem se pokoušel nalézt nějakou shodu na dalším postupu. Ta se mi nepodařila. Má to prostě svoji logiku.
Prostě to není možné. My s tím nesouhlasíme. Nedá se hlasovat o tom, že změníme pořadí přihlášených, pokud není shoda. Nedá se.
To jsem měl na mysli, že v případě, že byste namítal proti mému řízení, chápu to a nechal bych o tom hlasovat.
My to nevíme, tak jak mám vědět, že vystoupení zástupce klubu KSČM usměrní další debatu? Já to prostě nevím. Podle jednacího řádu jsme tady v nějakém pořadí přihlášeni. Pokud se všichni přede mnou odhlásí, tak já tedy vystoupím a po mně pak může vystoupit v pořadí, jak byli přihlášeni, ostatní. To není logika. Přestávka byla v pořádku, ale je nějaké pořadí přihlášených a nedá se to změnit hlasováním!
Znovu opakuji, abychom si rozuměli, ani bych nenavrhoval něco takového, že o tom můžeme hlasovat. I když samozřejmě Sněmovna je suverén.
Rozumíme. Teď profesně. Vy jste právník, já jsem programátor. Obě dvě profese používají logiku. Já vznesu námitku proti vašemu postupu a Sněmovna ji odmítne.
Pak platí postup, který jsem navrhl.
Ne, to je porušení zákona. Já proto říkám, já jsem se obával, že tohle řeknete, že prostě hlasováním se nedá porušovat zákon.
Já to považuji za natolik výjimečnou situaci , která umožní rozumné pokračování této debaty... Kdybych se tady snažil o nějaký útlak většiny nebo menšiny, chápu i ten smích. Ale vzhledem k tomu, že ta debata má nějakou strukturu a že nás to posune dál s největší pravděpodobností -
My všichni jsme zvědavi. Já úplně zvědavý nejsem. Já jsem pro to, aby se dodržoval zákon, vznáším námitku proti vašemu postupu, abych to zkrátil.
Dobře, já vám rozumím. A zřejmě v tuto chvíli jsou dvě možnosti. Poprosím, abyste přišli za mnou.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vedeme rozpravu o nejdůležitějším zákonu země, o Ústavě. Důležité je říci, že přímá volba starostů není projevem přímé demokracie. A je otázkou, jestli pro tuto technickou změnu zastupitelské demokracie má smysl znejistit obce, města, zanést tam chaos, možná jenom proto, že - jak jsem si všimla - v části politického spektra přímá demokracie je tak nějak sexy. Ale to je dost málo pro změnu Ústavy. Jak řekli předřečníci, několik bodů, co se možná stane, ale také možná nestane. Také proto bychom neměli podpořit tento neodpovědný návrh a zásah do Ústavy České republiky. Zaznělo tady, že nastane v případě podpory efektivnější vztah mezi těmi, kdo volí, to znamená voliči, a starostou. Skutečně? Návrh se také tváří, že se opírá o zásadní analýzy. Ano, byla provedena analýza přímé volby starostů Ministerstvem vnitra, ale jinak, než popisuje návrh. Ano, v první fázi se 39 % hlasujících starostů opravdu vyjádřilo dvěma třetinami pro přímou volbu. Také bych chtěla zdůraznit, že měníme systém, kdy jsme v situaci, kdy starostové a starostky na rozdíl od nás, poslanců a poslankyň, se těší nejvyšší důvěře ve společnosti, dámy a pánové, v rámci zastupitelské demokracie, a jak vidno, občané jsou s nimi spokojeni.
Pan kolega Adamec je připraven.
To není otázka teď okamžitě, že teď to zamítneme a už to nikdy nebude. Chápu, ale ti ostatní potom musí být ti nejhorší z nejhorších, aby ten poměr tam byl. I to je třeba cesta. Ale ukazuje se, že to není prodiskutované a bude to práce pro druhé čtení. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si musím položit otázku, co je výsledkem voleb v komunále, to znamená na obcích, na městech, ve statutárních městech. Cílem přece je zvolit zastupitelstvo. Kdo má největší moc na obcích? Lidé mají možnost si zvolit zastupitele přesně podle toho způsobu, jak jsem tady už na začátku své řeči uváděl. Zastupitelstvo rozhoduje o územním plánu, zastupitelstvo rozhoduje o rozpočtu města, zastupitelstvo rozhoduje o investicích města. To prostě tak je.
Dámy a pánové, dovolte mi dvě poznámky. Já vsadím ruku a klidně si ji nechám useknout za to, že jestli je něco opravdu netrápí, tak způsob, kterým je volen starosta do jejich obce. Jenom o tohle zamyšlení prosím, nic jiného. To je poznámka číslo jedna. Nikoliv který prošel legislativním procesem, protože do legislativního procesu patří vnitřní připomínkové řízení, vnější připomínkové řízení, jednání legislativní rady a tam stále je ještě přítomno nějaké racionálno. Ale pak to přijde k nám a tady už je jakékoliv racionálno podezřelé a tady vzniká ten velbloud. Mějte se hezky.
Nyní pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou, pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou a pan poslanec Munzar také s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si dovolím reagovat na tu připomínku. Máme nenaplněnou Ústavu, co se týče referenda, a vnímám, že občané ji chtějí, a proto ano, budu příznivcem referenda. My jsme tady za voliče, za občany, kteří nás sem volí. Tady zazněla připomínka, co je pro ty občany důležité a že bychom měli ratio řešit to důležité, co občany trápí dnes a denně. A nechci tuto debatu rozvíjet. Tady jasně zaznělo, že legislativec doporučil předkladatelům tohoto zákona tento postup. Já jim chci umožnit, aby to bylo prodiskutováno, aby se tam jasně vyjasnily ty legislativní problémy, které s tím zákonem stoprocentně jdou, to víme všichni, a aby potom třeba i sami uznali, že to je problém. Občané tu potřebu cítí. Není to jenom výmysl jedné politické strany. Proč se s tím setkávám? Jako komunální zastupitel se s tím setkávám, vnímám ty problémy, oblíbený starosta, neoblíbený starosta, jak s tím. Já to všechno cítím. Ale prostě pokud si to nevyříkáme tady, tak prostě je to problém. A znovu upozorňuji, že Ústava zná i nenaplněné věci, o kterých se budeme bavit v rámci třeba toho referenda.
Není to pravda. Ústava ohledně referenda je naplněna, nic nedlužíme. Takže to klidně můžeme vrátit k přepracování. To znamená, my toho starostu budeme fixovat na celé volební období. Může vyhrát starosta o jeden hlas. Může v přímé volbě. A všichni, kteří nebudou spokojeni s tím výsledkem, mohou podle těch návrhů vyvolat hlasování o odvolání. Volí zastupitelstvo, odvolává zastupitelstvo. Tady zvolí jedna skupina občanů starostu a jiná skupina se nesmíří s výsledkem a bude to odvolávat.
Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Kalousek, také s faktickou poznámkou.
Já bych chtěl reagovat opět na pana předsedu Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, to, co jste tady řekl, nejdřív pojďme udělat změnu, a pak teprve navrhneme, jak by to mělo fungovat - mně připadá, že to tady trošku děláme obráceně. Ale takhle měníme za každou cenu něco, co funguje. Starostové mají dneska největší důvěru občanů. Daleko větší než my tady v Poslanecké sněmovně, a to proto, že si to zaslouží. Proč to za každou cenu měnit?
Pan poslanec Luzar relativizoval moji poznámku, co je důležité pro občany, s tím, že to, o čem jsme tady dnes diskutovali ráno, pro občany příliš důležité není, možná méně než ta problematika, kterou projednáváme teď. Já mám za to, že to, co je důležité pro občany, si většinou ti občané řeknou sami. Já si rád vezmu lístek do první řady, až občané vyjdou do ulic za přímou volbu starostů.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Klid na práci, to už jsme tady měli. Mně ten postup připadá klasický, salámová metoda. Kolegové, nebořme něco, co funguje!
Nyní nikoho nevidím s přihláškou. Ano, je tomu tak. Pane zpravodaji, máte slovo.
V předělené diskusi vystoupilo až skoro nepočítaně poslanců s názory ze všech stran a různého spektra.
Teď nebudu hrát tu mlhu a říkat, komu chyběl jeden dva poslanci v pátek. Ty počty jsou úplně jednoduché při respektování principu tajné volby. Předpokládám, že poslanecký klub volí svého zástupce, když ho nominuje. Bylo tady přítomno 11 komunistů. Přítomno bylo 19 členů klubu SPD a nevím, jestli ho všichni volili. Ale i kdyby ho volili všichni, tak 11 a 19 je 30. Třicet, pane premiére. Je to polovina klubu hnutí ANO, jako že to štípli půl na půl? No to by museli mít 98 členů a být všichni přítomni, aby to bylo půl na půl. Proto i po mediálních vyjádřeních například pana premiéra přicházíme s tímto bodem a pevně věřím, že přesvědčíme většinu Poslanecké sněmovny a tato většina napraví chybný krok, který podle našeho silného názoru Sněmovna v pátek udělala. Pokud by někdo navrhoval jiný způsob volby, tak náš klub bude hlasovat proti veřejnému hlasování. Protože je demokratickou výsadou hlasovat o personálních věcech tajným způsobem a tuto demokratickou výsadu nechceme ztratit ani v případě pana poslance Ondráčka a této volby.
Jako první pan předseda Okamura, poté se připraví pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka, abyste věděli, v jakém jste pořadí. Prosím, máte slovo.
U tohoto bodu, my na tento bod čekáme v podstatě několik let. A musím říci, že jsme těsně před hlasováním, protože v podstatě tam jsou, tuším, dva diskutující. Tento bod byl přerušen. Byl přerušen kvůli volbě, tuším, Rady ČTK nebo něčeho takového minulý týden, a jak já tady sleduju tu rozjitřenou debatu, tak by se o tom možná hlasovalo asi až za měsíc, protože uvidíme, jak to bude zítra. Potom je inaugurace, v pátek je další mimořádná schůze. Tím nijak nebráníme tomu, aby se projednávaly jiné body. Je to na chviličku. Děkuji.
S náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat pan ministr Stropnický. Grémium navrhuje tento bod jako první. Další s přednostním právem pan předseda Faltýnek, připraví se pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka, poté pan předseda Bělobrádek.
Možná i pro oživení paměti nás všech, protože v politice je ta paměť velmi krátká, aspoň u některých. No tak abychom tomu zabránili, tak si myslím, že by bylo fajn, kdybychom odvolávali pana Ondráček veřejně. Byly před námi v podstatě dvě možnosti, jak rozdělit předsednictví těchto komisí. My jako hnutí ANO jsme řekli, že nebudeme nominovat žádného předsedu. A já jsem poprosil kolegy, a to je ta tabulka , kdo argumentuje tabulkou, klidně se na ni může podívat, ta je pořád stejná. Tabulka moje, Faltýnkova tabulka.
Kolik máme důvěru my tady jako poslanci? Od občanů? Kolik těch obcí tedy podle vás nefunguje? Jednotky procent? No a to je pořád docela dobrý úspěch. Oproti naší republice? Tak proč tady máme řešit něco, co podle mého názoru funguje? Samozřejmě. No to já s tím nemůžu souhlasit. Pak ale navrhněme celou věc. Ale nechme zvolit občany primátora nebo starostu, nedejme mu ty pravomoci - no k čemu tam bude?
Prosím, pane předsedo.
V roce 2010 jsme mandát v Semilech se stejným uskupením opakovali. A to je možná nejlepší starostovská škola, která může přijít. Právě v tom, že v komunále se musíte pokusit uspět tak, abyste vize mohli naplnit. V roce 2014 se ta situace docela zkomplikovala, protože přestože jsme volby docela razantním způsobem vyhráli, měli jsme nějakých 35 %, druhé bylo tou dobou nové ANO, myslím, asi s polovinou hlasů, tak volby proběhly vcelku přesvědčivě, ale výsledek byl takový, že hnutí ANO u nás složilo kandidátku všech proti vítězovi. Také to trvalo asi pět měsíců, koalice se rozpadla a starostkou je žena, která měla nejvíce preferenčních hlasů, vedla vítěznou kandidátku. Tak jako to bylo roky zpátky. A z mého pohledu to bylo velice funkční. V nich už dneska starosta je nadán vyšší pravomocí v rozhodování a řízení obce, takže změna v této velikostní kategorii obcí nebude tak zásadní v tom dopadu do toho, jak obec může fungovat. Protože tak jak je to v této chvíli navrženo, tento zákon je plácnutím do vody. Tento zákon je krokem do tmy. Tento zákon nepřinese přímou volbu starostů. Protože jsme v situaci, kdy, a to tady nezaznívalo příliš často, ale je to také skutečnost, kterou se dočtete ve stanovisku vlády, ten návrh zákona je dokonce v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými jsme zavázáni. Práce, která je spojena s tím, jestli zavedeme, nebo nezavedeme přímou volbu starostů, ta šíře debaty není dána tím, že na jednu A4 vypíšu, a to ještě chybně, změny Ústavy a řeknu, že jsem zavedl přímou volbu starostů. Tím skutečně akorát rozvrátím komunální politiku. Tu část politiky, tu oblast, která má největší důvěru občanů. To je snad cílem?